Dobrý den, děkuji za slovo.
Děkuji za slovo. Právě ono se to chová, ten Katastrální úřad, totiž úplně jinak. Samozřejmě, rozumím tomu... To je zcela legitimní a já se nedivím. To je taky nesmysl. Nebude ho to stát nic a ten úkon bude vykonán.
S faktickou se přihlásila paní poslankyně Balaštíková a zatím žádný další s faktickou přihlášený není.
Já bych tedy ještě chtěla tady zareagovat na paní poslankyni Decroix, prostřednictvím pana předsedajícího, která na mě valila svoje kukadla.
Varování před zahájením řízení ze strany Evropské komise chápu jako vážnou hrozbu. Takže já před tím varuji.
V tuto chvíli tedy avizuji, že jsme v obecné rozpravě. Byl také přihlášen v tu dobu s přednostním právem pan Jakub Michálek. Paní poslankyně, máte slovo.
Já bych vlastně chtěla podpořit všechna slova, co tady řekl pan předseda hospodářského výboru. To je všechno v pořádku. Ta debata, pane ministře, tady byla o tom, jestli nevyvolat jednání s Evropskou komisí, aby vzhledem k tomu, co se děje ve světě, co se děje samozřejmě i s těmi zásobami, těmi komponenty, nemožností sehnat některé díly, aby se ten zákon odložil v čase. Já si myslím, že obce budou mít teď úplně jiné starosti vzhledem k energetické krizi a tak dále.
Beru to tak, že ve vašem vystoupení jste tento návrh teď stáhl.
Dámy a pánové, já tyto návrhy stahuji.
Nyní je řádně do obecné rozpravy přihlášen pan poslanec Petr Vrána.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych krátce zdůraznil některé důležité aspekty novely zákona o podpoře nízkoemisních vozidel. Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli nelze odhadovat, zda nové cíle budou, či nebudou přijaty, rozhodl se předkladatel toto ustanovení netransponovat a na přijetí či nepřijetí nové evropské legislativy reagovat až následně formou novelizace.
Za účelem informovanosti se transponuje povinnost poskytovatele služeb informovat příjemce služeb o jeho zjištěné spotřebě tepla a spotřebě společně připravované teplé vody v pravidelných, směrnicí předpokládaných alespoň měsíčních intervalech, a to za předpokladu, že tuto spotřebu lze zjišťovat pomocí dálkově prováděných odečtů. Takže už se teď montují ty, které jsou dálkově odečitatelné, to je ten pětiletý cyklus. Nicméně tato směrnice již toto neupravuje, tato transpozice upravuje pouze ty odečty. Navrhované úpravy nejdou nad rámec požadavků té směrnice. Návrh zákona byl 10. prosince 2020 rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení.
Prosím, máte slovo.
Jelikož se blížíme už ke konci dnešního jednacího dne, pokusím se být maximálně stručný. Tato ustanovení posilují práva příjemců centrálně přepravovaného tepla a teplé vody na přesné, spolehlivé, jasné a včasné informace o jejich spotřebě.
Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nyní ještě dávám příležitost paní Kláře Dostálové na poslední minutu, která je přihlášena řádně do rozpravy.
Děkuji. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova před otevřením rozpravy podrobné? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo, aby garančním výborem byl jiný z výborů Poslanecké sněmovny? Nikoho nevidím, proto přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? V hlasování číslo 17 přihlášeno 136 přítomných, pro 116, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům. Má někdo nějaký další návrh na přikázání výboru k projednání? Nikoliv. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, nejprve bych chtěl zdůvodnit tím, čím paní předsedkyně končila, to znamená, žádáme vás, abyste tento návrh zákona přijali již v prvém čtení. Já myslím, že ten důvod je jednoduchý. Myslím si, že můžeme pustit ještě pár obecných poznámek k těm sankcím.
Největší problém jsou peníze, to si řekněme na rovinu. A problém je, že dneska ještě třeba ty alternativní pohony mají buď slevu na spotřební daň, nebo nemají žádnou spotřební daň. A to je ten problém i této směrnice, jestli to má být takto rychlé, nebo máme zpomalit v tuto chvíli. Brzděme, brzděme, protože myšlenka je správná, ale realizace je ekonomicky sebevražda. Chápu, že v počátcích jsou potřeba dotace, je potřeba to podporovat, to je u všech oborů lidské činnosti.
Pan poslanec Kubíček s faktickou.
My jsme v Českých Budějovicích nakupovali a udělali dvě linky elektromobility v rámci malých busů. Nebudu říkat, že se musí jezdit v noci, aby to fungovalo. Buď na to bude - Ivan Adamec to tady dobře řekl, prostřednictvím pana předsedajícího - anebo na to nebude. Tady máme nějaký papír, který nám řekne, jak to máme udělat.
Takže já si tedy nemyslím, že to je tak, jak vy jste říkal.
Pan ministr Bartoš s faktickou.
Já jsem se snažil hovořit o tom, že ve veřejném prostoru koluje spousta mýtů a polopravd. Například se objevilo, že to jsou všechny autobusy, ovšem nevztahuje se to na ty dálkové. A jenom druhá věc k paní poslankyni Peštové. Takže to se vztahovalo k tomu nařízení. A ještě jedna věc.
Přesně naopak to bylo. Ale když jsem viděl, jak paní bývalá ministryně nezákonně odpustila DPH, tak tam to bylo přesně politické zadání, kdy rozhodla proti odbornému doporučení Ministerstva financí. Dopad do veřejných rozpočtů je zanedbatelný. Ale do té debaty, pokud přijde jiný návrh, jiné hodnoty, a říkám, není to žádný problém o tom racionálně vést debatu, můžeme pak započítat i jiné dopady na veřejné rozpočty. Ale proč to nevysvětluju? Dneska je hnutí ANO pro, my jsme to hlasovali pro, tak nevidím důvod, ale můžeme se neustále ubezpečovat všichni navzájem, že v tomhle není žádný spor - a není v tom žádný spor a je to dobře. Není to složité. Já tomu vůbec nerozumím, proč by to mělo být špatně. Já myslím, že to je jenom dobře. Ta jednoduchost v tom prostě zůstala. Samozřejmě, v každém systému najdete hraniční případ, kdy je to moc výhodné nebo moc nevýhodné. Bylo to přesně naopak. Tak to prostě je. U těch nejmenších to podle mě nemá smysl, proto společně podporujeme ten princip paušální daně. Ale je to k debatě, není v tom žádný problém. Jinak se to prostě vymyslet a matematicky namodelovat nedá.
Nyní je s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Munzar. Prosím.
Děkuji. Já chci svou faktickou poznámkou zareagovat na paní poslankyni Schillerovou, vaším prostřednictvím. Když se podíváte na pozměňovací návrh pod číslem 6401 k tisku 922 v minulém období, což byl můj návrh, tak to přesně obsahuje, má to sice jiné parametry, ale stejný princip - tři daňová pásma. A já vám vysvětlím proč.
Tak v tuto chvíli můžeme hlasovat. Prosím, abyste se ujal slova.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně...
Já vás přeruším a poprosím všechny v sále, jestli by se mohli ztišit, případně aby si vyřídili diskusi před sálem.
... a vážení poslanci. Dovolte mi, abych uvedl vládní návrh novely zeměměřického zákona. Předložený návrh novely zeměměřického zákona byl v minulém volebním období schválen vládou a předložen Poslanecké sněmovně k projednání, jeho legislativní proces ale nebyl dokončen. Návrh je nyní předkládán v nezměněné podobě. Návrh zákona je reakcí na technický pokrok a rozvoj informačních technologií a jejich využívání v oblasti zeměměřictví. Tyto změny je potřebné promítnout jak do definic základních pojmů, tak do vymezení zeměměřických činností a souvisejících ustanovení. Jedná se o základní bázi geografických dat, státní mapy v digitální formě, ortofoto, údaje o bodových polích. Návrh zákona mění ověřování výsledků zeměměřických činností, tedy kontrolu kvality, pokud jsou vytvořeny přímo orgánem státní správy, tak, aby k tomu byla dostačující úřednická zkouška a nebylo třeba skládat zvláštní zkoušku, jakou skládají zeměměřiči ze soukromého sektoru. Děkuji za vaši pozornost.
Ty přinášejí a přispějí k zajištění technologického i věcného souladu s novými technologiemi a novým rozvojem a s vývojem nových technologií.
Děkuji panu zpravodaji a otevírám tímto obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Balaštíková.
Pro Finanční analytický úřad bude také snadnější doručovat svá písemná rozhodnutí do zahraničí. Při správě zmraženého majetku, na který se vztahují mezinárodní sankce, zase norma upřesňuje procesní postupy a také nově zavádí poplatek za jeho správu. Spravovaný sankcionovaný majetek bude moci být za určitých okolností i prodán ve veřejné dražbě s tím, že dražebníkem bude zpravidla Finanční analytický úřad či Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Stát může také zmražený majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, prodat ve veřejném zájmu. Je patrné, že toto navrhované rozšíření sankčních opatření bude představovat nárůst agend a správních úkonů dotčených státních orgánů. Kvantifikace tohoto nárůstu bude pak samozřejmě závislá na míře využívání sankčních opatření. Nicméně by neměla vyžadovat navýšení personální vybavenosti dotčených státních orgánů. Neočekává se zároveň, že by tento návrh zákona měl bezprostředně vést k nárůstu prostředků alokovaných pro činnost Finančního analytického úřadu v příslušné kapitole státního rozpočtu. Případné vzniklé vyšší náklady na navrhovaná opatření budou do jisté míry kompenzovány právě ze zmíněného příjmu z poplatků za správu majetku podléhajícího sankčnímu režimu. Proto jako hnutí ANO návrh podporujeme a souhlasíme s jeho přijetím již v prvém čtení.
Děkuji panu poslanci. Je zatím skutečně jediným přihlášeným v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, já bych jenom velmi stručně chtěla zareagovat jménem klubu hnutí ANO. Tam předpokládám, že bude obsáhlejší diskuse.
Nikoho opravdu už nevidím přihlášeného, proto končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova pana předkladatele? Není. A pana zpravodaje? Zahájím hlasování o předloženém návrhu usnesení. Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 19 přihlášeno 138 přítomných, pro 111, proti nikdo. Tím pádem nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného, nikoho neeviduji, takže končím podrobnou rozpravu. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání tohoto zákona tím pádem končí. Ještě načtu další omluvu. Otevírám projednávání bodu číslo Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura, kterého tímto prosím, aby se ujal slova.
Děkuji za slovo. V tomto návrhu zákona měníme celkem čtyři stávající zákony.
Nicméně SPD bude kladná vzhledem ke kauzám hnutí STAN, poslední můžeme vidět na pražském magistrátu. Naše hnutí obecně podporuje odvolatelnost politiků a co největší transparentnost. Budeme doufat, že i po případných novelách, které pravděpodobně v budoucnu přijdou k tomuto zákonu, k té transparentnosti dojde.
Děkuji mnohokrát. V tuto chvíli nikoho nevidím, že by se hlásil do obecné rozpravy.
Je to evidentní a přesvědčujete nás o tom každým dnem. No, ale zpátky k věci. Vyslechli jsme tady připomínky, které byly předneseny ze strany České advokátní komory, ze strany Nejvyššího soudu, ze strany České národní banky. Děkuji.
Už jsem zagongovala, aby všichni věděli, že se blížíme k hlasování s největší pravděpodobností. Pořád jsme v obecné rozpravě. Já se v tuto chvíli zeptám, protože nikdo už písemně není přihlášen, zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa do obecné rozpravy? Rozhlížím se, nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Zeptám se pana ministra financí? Dovolím si přednést návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 248 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. A já vám děkuji. Z toho důvodu nyní si dovolím zahájit podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli se někdo hlásí? Pan zpravodaj. Takže poprosím pana zpravodaje, aby... Pan zpravodaj Radek Vondráček, máte slovo.
Naproti tomu v případě stávajícího navrhovaného znění § 5 odst. 3 není formálně a jazykově vzato popisován následek, ale pouze proces, který k danému následku vede. Ačkoliv je zřejmé, že cílem předkladatele bylo popsat stav, který se v obou odstavcích materiálně shoduje, volba odlišných formulací může být zavádějící. Účelem této úpravy je zaručení zcela jednoznačného výkladu daných ustanovení. Připomínka byla zpracována po předchozí domluvě s předkladatelem článku. Připomínka byla zpracována po vzájemné shodě s předkladatelem." To je vše.
Takže v tuto chvíli tento návrh v podrobné rozpravě beru jako legislativně technické, gramatické nebo jiné chyby. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zeptám se pana navrhovatele, pana ministra financí, jestli je zájem o závěrečné slovo? Pane zpravodaji, máte zájem o závěrečné slovo? Nemáte, děkuji.
Samotný režim paušální daně tak, jak jsme ho navrhli, je taktéž výhodný pro stát, protože snižuje administrativní náročnost celého systému a systém samotný zpřehledňuje. Tedy stát nemusí nic kontrolovat a nemusí vydávat peníze za byrokratický aparát. Takže má to smysl, že to zůstalo jako spojené nádoby. Takto jsem to vyčetla z podkladů Ministerstva financí. Navrhnu, pokusím se tam pozvat třeba i zástupce Komory daňových poradců, pokud s tím rozpočtový výbor bude souhlasit, určitě, bývalo to zvykem i v minulém volebním období. Bohužel, ten celý systém - tedy byl námi původně formulovaný jako uživatelsky jednoduchý a vhodný pro tu část živnostníků, která má o daních jen omezené informace, logicky - se rozhodlo ministerstvo pod vedením pana ministra Stanjury zkomplikovat. Toto zkomplikování bych si dovolila demonstrovat nejlépe na pasáži z oficiální tiskové zprávy Ministerstva financí. Pochopili jste to všichni? Tak pan ministr v tom asi už leží delší dobu, jinak nevěřím tomu, že to někdo pochopil, kdo to slyší tady poprvé. Přečtěte tento text někomu, kdo se zaobírá zemědělstvím, lesníkovi, řemeslníkovi, a uvidíte, jak se v takovém textu snadno ztratí. A to je nechci podceňovat, v žádném případě. Samotná atraktivita systému paušální daně spočívá právě ve faktu, že zemědělec, lesník nebo řemeslník nemusí hodiny sedět nad účetnictvím nebo nad daňovou evidencí, ať mluvím přesně.
Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. Daňová administrativa je pak největším nositelem této byrokratické zátěže. Když se například podíváte na mezinárodní srovnání podle Doing Business, tak v České republice průměrná firma na daňovou administrativu musí vynaložit průměrně 230 hodin. To je až 47. místo na světě. A čas je v podnikání jednou z nejcennějších komodit. Druhým benefitem z mého pohledu je sjednocení právě limitů na 2 miliony korun, což povede k větší přehlednosti daňového systému. Zároveň, jak zde říkal pan ministr, se změní některé parametry kontrolního hlášení. Další prvky tohoto návrhu představil pan ministr, takže nebudu opakovat.
Prosím, máte slovo.
Abych se dostal k tomu, proč mě to zajímá. A druhá věc byla ta, že pokud už by ty převody a ty byty získali do svého vlastnictví, tak jestli budou muset platit daň z nabytí.